Tím se zamezí chybným úředním postupům, a tudíž dojde k urychlení procesu žádostí. Dnes stavebník obvykle potřebuje územní rozhodnutí a stavební povolení, nezřídka i vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. S novým stavebním zákonem bude potřebovat pouze jedno povolení jediného stavebního úřadu. Stavební úřad bude vyřizovat téměř všechny dokumenty, které si dnes zajišťuje stavebník sám.
Ale nic takového se nestalo.
Já ten svůj návrh chci odůvodnit. Nebo snad kolegyně má za to, že ne? Kolega tady tento jeden návrh předložil.
Již bylo zagongováno. Zagonguji ještě jednou pro jistotu, abych přivolala kolegyně a kolegy do sálu, čili tento protinávrh se v souladu s jednacím řádem bude hlasovat jako první. Ještě jednou zopakuji. Ano, žádost o odhlášení, všechny odhlásím.
Co to je za protinávrh? To se na mě nezlobte, dávám námitku proti způsobu řízení této schůze.
Rozumím. Námitka nebyla přijata. Zahajuji hlasování o tomto protinávrhu. Kdo je proti? Toto hlasování nebylo přijato. A s faktickou, patrně k hlasování... To není možné nyní. Zahajuji hlasování. Tento procedurální návrh byl zamítnut, nebyl přijat.
A všichni víme, že opravdu ten systém dneska je zkrátka nepřehledný, že to je nepřehledná džungle. To, co vnímám z vašich vystoupení, mě leká, děsí v tom smyslu, že to bude ještě nepřehlednější. Zkusím si to narýsovat, a pane ministře, budu rád, když mě opravíte, pokud se mýlím. Tak to přece jde proti sobě. Najděme shodu na tom, jak to ještě vylepšit, co tam ještě do toho zákona doplnit. Už má být hotové výběrové řízení na post předsedy Nejvyššího stavebního úřadu. Co může být řešením? Pokud si chcete zachovat tvář, což plně chápu, což plně respektuji, tak pojďme k tomu problému přistoupit odborně. Měly větší potenciál na širší shodu. Pomohly by kvalitě územního plánování, pomohly by kvalitě povolování staveb. A to vám chci nabídnout, kolegyně, kolegové. První bylo územní plánování obcí a měst v samostatné působnosti, princip, podle kterého by samosprávy, primárně tedy obce, města, ale i kraje, měly mnohem výraznější a mnohem silnější roli v rozvoji svého území, samy by si ty samosprávy řekly, co kde chtějí, kde nechtějí. A není to vina ani koalice, ani opozice, ani toho pořizovatele, opět je to vina podle mého názoru toho složitého systému. Vždycky jsme dávali příklady finančních úřadů, katastrálních úřadů. Vždyť ty přece fungují velmi dobře a snad nepamatujeme si z obcí nějaké výrazné kritiky - až na výjimky, také to bylo třeba v době covidu - že by něco bylo problematické, nefungovalo nebo bylo špatně. Tak proč se tím neinspirovat? Druhý návrh, který jsme nedopracovali a který by měl velký potenciál, je ta koncovka - jasné opatření proti nečinnosti stavebních úřadů. Fikce souhlasu dnes platí, je tam zavedena u těch dotčených orgánů, ale už není dořešena u těch samotných úředníků stavebního úřadu. Za třetí lepší a přesnější vydefinování požadavků hmotného práva. Jednali jsme při té přípravě s kolegy z pražského IPRu, z Institutu plánování a rozvoje, a architekty, opravdu s odborníky, kteří sledují vývoj měst, velkých aglomerací v celém světě, moderní trendy. Chtěli jsme do toho zákona mnohem lépe a přesněji popsat a vydefinovat ty obecné architektonické, urbanistické požadavky na městské a zastavěné oblasti, ale pozor, včetně požadavků na ekologii, na zdravý životní styl, a uznávám, bylo toho zkrátka hrozně moc. Nebyla na tomhle shoda, ten pozměňovací návrh přijat nebyl. Posílení role stavebníka v soudním přezkumu. A opět tu roli stavebníka, už jsme to zkrátka v tom loňském roce nedokázali doladit. A poslední - posílení procesní role obcí jako dotčeného orgánu ve stavebním řádu tak, aby mohly efektivně hájit svoje zájmy.
Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Roman Kubíček. Pane poslanče, máte slovo, a ostatní v sále poprosím o klid. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Rekodifikace veřejného stavebního práva, kterou se Poslanecká sněmovna zabývala v minulém volebním období, byla odpovědí na neefektivitu, nefunkčnost, složitost a zdlouhavost systému, který tu byl dlouhé roky tolerován a umožněn. K odstranění jeho největších problémů a nešvarů bylo nezbytné skutečně zjednodušit mimořádně složité povolovací procesy při zachování potřebné úrovně ochrany všech práv a veřejných zájmů také zásadní změnou celého stavebního práva. Nezbytným předpokladem i projevem takového zjednodušení a zefektivnění byla vedle změny v regulaci procesních i hmotných též celková institucionální reforma. Zahrnuje rovněž zásadní změny organizace dotčené státní správy, jakož i revizi stávajícího smíšeného modelu výkonu státní správy na úseku stavebního práva, a to vše právě za účelem zabezpečení tak potřebné efektivity, předvídatelnosti a rychlosti výkonu státní správy. V minulosti bylo možné, aby jakákoliv politická strana mohla nový stavební zákon sepsat, povolovací procesy zkrátit a stavební řízení zjednodušit. Do jaké situace jsme se nakonec dostali? Takže stavby povoluje 714 obecních stavebních úřadů, 606 speciálních stavebních úřadů, 4 vojenské stavební úřady, 9 báňských a další 4 speciální. A v každém případě musí být jasná pravidla, protože úředníci budou muset při povolování staveb používat jednotnou metodiku: minimum razítek, sdružení přezkumu, omezený počet řízení, povolení stavby do 60 dní, méně byrokracie a díky digitalizaci informací i informaci o tom, kde se jeho žádost nachází. Takže proti čemu se vlastně dneska vymezujeme? A nyní jsme se tedy dostali do situace, že to kritizujeme a oddalujeme. Jakým způsobem to proběhne? Protože ono každé dítě má nějaké porodní bolesti, vždycky to nějak funguje. Jak tady bylo sděleno, asi ani tento zákon není úplně dokonalý, ale on který zákon je dokonalý? Ono vlastně až potom praxe ukazuje, zda všechno bylo navrženo správně, nesprávně. Ale to už umíme opravovat a nějakým způsobem se dostat do nějakého řekněme rádoby ideálního stavu. Je přitom nezbytnou podmínkou toho, aby mohlo být vydáváno jedno rozhodnutí o povolení stavby.
A snažili jsme se právě plánovací smlouvy dostat do zákona, to znamená příspěvky investorů v území pro legální prosazování zájmů samospráv vůči stavebníkům a investorům v území, a s tím zvýšení, související zvýšení právní jistoty investorů v území a zajištění souhlasu samospráv. Toto bylo velmi důkladně projednáváno právě na plénu Legislativní rady vlády, takzvané účastenství a koncentrace řízení. Jediného povolovacího řízení se samozřejmě mohou účastnit všichni, kterých se to týká, včetně ekologických spolků, ale námitky mohou uplatňovat pouze jednou a pouze v době, kdy je to poprvé možné, to jest co nejdříve, jinak se k nim nepřihlíží. Takže i na toto jsme mysleli, každý může pouze jednou, na začátku, následně k tomu už nebude přihlíženo. Další důležitou reformou v rámci nového stavebního zákona je reforma opravných prostředků. To znamená, ruší se samostatné přezkumy závazných stanovisek. Vezměte si například studentskou kolej v Praze. Dalším velmi důležitým krokem je digitalizace. Digitalizace - a tady myslím, že jsme jednoznačně ve shodě úplně se všemi - celé to řízení má být vedeno elektronicky s originálními elektronickými podklady v informačních systémech jednotně vybavené státní správy. V rámci digitalizace vznikne Portál stavebníka, bude tam samozřejmě i rozhraní pro stavební úřady. Dochází ke zrychlení a odformalizování soudního přezkumu, zrovnoprávnění postavení stavebníka se žalobcem, koncentraci žalobních námitek, postihu za podávání šikanózních žalob a přednostnímu projednání žalob s přiznaným odkladným účinkem. Co se týká územního plánování jako takového, tak tam musím říci, že skutečně jsme vyslyšeli některé věci, jako například velmi terorizující vypořádání ať už námitek, nebo připomínek, to znamená, snažili jsme se skutečně ulehčit samosprávám v oblasti územního plánování. Tady bych rozuměla tomu, kdyby nová vláda skutečně přicházela s další reformou v oblasti územního plánování. Co se týká územního plánování: většina kompetencí na obecní úrovni zůstává na úseku územního plánování nezměněna. Co by to znamenalo? Samozřejmě to se týká i toho, že zastupitelstvo může staré územní plány zrušit, stejně tak jako může zrušit regulační plány a tak dále. Dali jsme do zákona i možnost projednání územní studie, která je podmínkou pro rozhodování. Územní studie je vlastně podmínkou pro rozhodování uloženou územním plánem, musí být předložena zastupitelstvu k projednání, nikoliv ke schválení. To znamená, zastupitelstvo územní studii pouze projednává. Zastupitelstvo pak má lhůtu na projednání 60 dnů, poté se má za to, že s návrhem souhlasí. To jsou všechny kroky k tomu, aby se skutečně i to územní plánování zrychlilo, zastabilizovalo. Stejně tak lze jako dnes vymezit i v územním plánu, zákon definuje i podrobnější obsahové náležitosti a standard zobrazení. Řeší se i urbanistické studie, územní generely a územní prognózy. A v neposlední řadě byl zřízen i Národní geoportál územního plánování.
Tak prosím o odpověď, jestli tohle monitorujete, jestli pracujete s těmi termíny. Pokud to nestihnete vlivem toho ročního odložení, jakou máte variantu B? Na to bych rád znal vaši odpověď. Za druhé, co hrozí. Navržené řešení je možné a je otázkou politického rozhodnutí navrženého řešení a dále toho, jaké řešení náběhu úpravy nového stavebního zákona Sněmovna zvolí. Nicméně z legislativního hlediska upozorňuji, že praktičtější a pro adresáty právní úpravy srozumitelnější a jednodušší by bylo odložit účinnost nové úpravy stavebního práva jako celku." Ty stavby opravdu prokazatelně zrychluje v té fázi majetkoprávní přípravy, výkupu pozemků, příprav, tak teď... už tehdy jsme říkali, máme krok a, teď potřebujeme krok B, teď to potřebujeme odpovolovat, teď potřebujeme ten stavební zákon. I to jsme podle mého názoru dokončili, udělali. A ten důvod je přece jednoduchý. Ty zákony půjdou proti sobě. A nějaké vysvětlení, které jsem zaznamenal ve veřejném prostoru, že se to upraví nebo doladí výkladem, právním výkladem nebo komentářem - to přece u žádného soudu nemůže obstát. Zákon buď platí, nebo neplatí. Každý bude říkat něco jiného - jestli ten či onen úředník je nebo není integrován, jestli to či ono stanovisko má vydat nebo nemá. Já jsem přesvědčen, opravdu se bojím toho, že za prvé ti úředníci buď nebudou chtít nebo se nebudou bát, třeba to nakonec nějak dopadne. To je ta moje největší obava. A teď použiji trochu nadsázky, možná zkratky pro média, ale ona to až tak velká nadsázka nebude. A oni vycházeli opravdu z těch celospolečenských přínosů. Lze to vysvětlit i opačně, z toho druhého, nákladového hlediska. A asi tady budeme ve shodě, když vidíme ty problémy, které vám ve vládě vůbec nezávidím, a avizuji, že třeba na hospodářském výboru, pokud budou dobrá řešení, vám pomůžeme. To jednání můžeme přerušit, můžeme ho dnes přerušit.
A než předám slovo dalšímu poslanci, dovolila bych si přečíst ještě omluvy. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přišla si poslechnout osobně tuto interpelaci. Já myslím, že už z názvu bude asi jasné, na co se chci ptát. My jsme vlastně pro novou vládu připravili další vlnu těch kotlíkových dotací až za 14 miliard korun z různých operačních programů a dalších fondů. Ale zásadní otázky teď prosím dvě: Co teď dál, to znamená, jaký je harmonogram dalších kroků, pokud jde o kotlíkové dotace? Je nemožné to kapacitně stihnout do září, a navíc je dneska, jak všichni víme, obrovská nejistota na energetických trzích, to znamená, je otázka, co dále podporovat, když ne plyn.
Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace. Paní ministryně, máte slovo.
Dobré odpoledne, paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já vlastně děkuji za položení těchto otázek, jsou velmi významné a možná by nebyly položeny před měsícem. Teď je ta otázka jiná. Děkuji za pozornost.
Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo, pane poslanče.
Já bych chtěl určitě Ministerstvo životního prostředí i vládu požádat, aby to rozhodnutí bylo co nejdříve, protože je to opravdu v zájmu desítek tisíc domácností, které dneska jsou logicky znejistěny tím, co bude. Děkuji.
Požádám paní ministryni životního prostředí o odpověď.
Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, já bych dnes rád položil otázku panu ministru vnitra Vítku Rakušanovi. Vážený pane ministře, rád bych se zeptal, jak funguje a kontroluje cizinecká policie lidi přicházející z Ukrajiny při příjezdu do České republiky, jinými slovy, rád bych se zeptal, jak probíhá proces jejich kontroly.
Děkuji za přednesení vaší interpelace, která byla velmi stručná.
Dojde k ověření, zda se jedná o danou osobu, která cestovní doklad předkládá, a následně je realizována bezpečnostní prověrka v informačním systému policie. To je standardní postup, který probíhá na krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině. Nevím, kdo z vás se byl na jejich provoz podívat, ale udělejte to, protože většina z nich - jsou tam rozdíly - funguje velmi efektivně. Máme tam jednotlivá oddělení, kde vedle sebe sedí policisté, lidi z odboru azylové a migrační politiky, úřadu práce a ten proces je poměrně rychlý a efektivní. Dochází k prověření daných biometrických údajů v národních i nadnárodních informačních systémech, kde se primárně zjišťuje, zda se nejedná o osobu, která je v té době v pátrání. Následně pak také probíhá ztotožnění uváděné identity v informačních systémech policie. V případě, že se jedná o občana Ukrajiny, odesílají se údaje na zastupitelský úřad Ukrajiny k ověření totožnosti a k vydání potvrzení o ověření totožnosti.
Děkuji panu ministrovi. Není zájem o doplňující otázku a tímto můžeme postoupit k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Vladimír Balaš, a bude interpelován pan ministr Petr Gazdík.
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, já bych se rád zeptal na reformu doktorského studia. A hlavně bych se rád zeptal na to, co by podle vás měla ta reforma přinést.
Děkuji za přednesení interpelace. A nyní je na řadě reakce pana ministra.
Potřeba reformy doktorandského studia vychází z aktuálně méně efektivního systému, který má obrovskou míru neúspěšnosti. Reforma se bude snažit zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost nejvyššího stupně studia a českého vědeckého prostředí. Jedním z hlavních kroků reformy jsou legislativní úpravy. Dále chceme stanovit standard školitele, větší zapojení studujících do praxe a mezinárodní spolupráce a také závěrečnou zkoušku zaměřenou na obhajobu dizertační práce, tedy na vlastní tvůrčí činnost studentů. Celý záměr novely, včetně její legislativní části, je pravidelně diskutován se zástupci vysokých škol. Financování, tedy výše stipendia, jak jsem již říkal, je vztaženo k minimální mzdě a mělo by také podléhat pravidelné valorizaci.
Děkuji a je evidentní zájem o doplňující otázku. Prosím.
Já jsem absolvent doktorského studia na Akademii věd, tak jsem se chtěl zeptat, jestli se uvažuje také o tom, že by se Akademii věd zase vrátila možnost vychovávat doktorandy, jako tomu bylo dřív.
Prosím pana ministra. A tímto byla uzavřena tato interpelace.
A možná to je taky ten důvod, proč se tady zbytečně hrotí situace, a já se v tom nevyžívám. Ale samozřejmě akce, je potom reakce a je to zbytečné.
A mám tady na dnešek opravdu omluvu pana poslance Juchelky od 18.19 do půlnoci z důvodu nemoci. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, další je do ní přihlášen pan poslanec Bureš.
Já jsem tady pečlivě poslouchal všechny příspěvky, které tady doteď zazněly. Paní kolegyně Fialová říkala, že abychom to nechali posunout do druhého čtení a tam to celé komplexně přepracujme. Svět se od té doby, co kolegové z SPD předložili tento návrh novely zákona, výrazným způsobem posunul. Vladimir Vladimirovič nám ukázal, že to, co platilo před měsícem a půl, už dneska dávno neplatí.
Děkuji. Další do obecné rozpravy je přihlášená paní poslankyně Oulehlová Renata. Paní poslankyně, máte slovo.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Můj předřečník, můj kolega z kraje, zároveň starosta tady apeloval na to, aby se tento zákon předal k přepracování, aby se vrátil. Já bych chtěla říct, že my opravdu už čas nemáme. Je tady mnoho starostů a žádnému starostovi nepřeji, aby musel zažívat to, co zažívá vedení měst v sociálně vyloučených lokalitách. Nejen že se nám lidé stěhují, nejen že jejich majetky, na které celý život těžce pracovali, ztrácejí hodnotu, protože bohužel obchodník s chudobou nastěhuje do jejich blízkosti nepřizpůsobivé občany. Já moc děkuji. Zapomeňme tady v tom případě na barvy dresu. Mysleme na ty lidi, kteří v těchto lokalitách žijí.
Ono to pak vede k tomu, co se stává, že pak dochází ke skokovému navyšování platů. Ale hlavně naši pacienti musí mít na základě srozumitelného nárůstu úhrad zdravotním pojišťovnám jasný a předvídatelný model, jak se bude zlepšovat financování a kvalita zdravotní péče, protože víme všichni, že se zdražuje ta péče. Ale to, že musíme valorizovat úhradu za státní pojištěnce je jasné, zřejmé, je na tom konsenzus celé vlády.
Děkuji za slovo. Prezidentská kancelář nám odpověděla jednou a odkázala se na rozhodnutí blíže nespecifikovaných bezpečnostních složek. My víme, že jste vyzval už jednou bezpečnostní složky k tomu, aby přehodnotily ten postoj. Je mi jasné, že pravděpodobně v tuto chvíli k tomu nedojde, ale abyste to udržel ve svém myšlenkovém světě a byl byste tak laskav a ve chvíli, kdy dojde k nějaké změně v této věci, abyste nás informoval.
A znovu říkám, nějaký odlehčený model už byl připraven, tak je možné, že pokud se to riziko objektivně sníží, třeba skončí válka, což bychom si všichni přáli, tak v té chvíli se můžeme určitě vrátit i k diskusi o tom, jak s opatřeními na Pražském hradě.
Také děkuji. Ještě je zájem o doplňující otázku? Není, čili můžeme pokročit k další interpelaci, s kterou je vylosován pan poslanec Petr Letocha na pana ministra školství Petra Gazdíka.
Mám připravenou ústní interpelaci na pana ministra školství Petra Gazdíka s tématem projekty Národního plánu obnovy. Vážený pane ministře, pan ministr Síkela před několika dny prohlásil, že velké množství projektů ze schváleného Národního plánu obnovy obsahuje vady, které mohou zkomplikovat jejich financování z evropských peněz. Dle slov pana ministra bude nutné Národní plán obnovy upravit. Vzhledem k tomu, že je nemalá část prostředků určená na zajištění aktivit v oblasti školství, vzdělání a vědy, které osobně považuji za prioritní, žádám vás o informaci, zda nejsou ohroženy také projekty v gesci vámi řízeného ministerstva. Děkuji za odpověď.
Děkuji a nyní bude mít slovo pan ministr školství Petr Gazdík.
Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče. Všechny plánované aktivity jsou v termínech realizovány, realizovatelné a stále potřebné. Dokonce přibudou tím, že do českých škol přibudou ukrajinské děti, tak část aktivit v rámci Národního plánu obnovy prospěje také jim. Celková obálka Ministerstva školství představuje 23 miliard korun.